Ale uvědomme si jednu základní věc. Já to převedu do ekonomických čísel. Takže de facto říkáme: Skončete, protože vy nikdy na to nebudeme mít!
Mám.
Tak hezký už skoro večer, dámy a pánové. Tak co se týče Pirátů, tak já jsem teď mluvil s paní ministryní, ještě jsem se jí na to ptal. Je tady opravdu závazek, byť to říkám já, že nejpozději na podzim takový návrh bude. Jestli je to řešení správné, nebo ne, to je na vás. Vy to zhodnotíte potom, až ten vládní návrh přijde. Ale ten závazek, že nejpozději na podzim v rámci prvního čtení se o tom hlasovat bude, tak ten sám za sebe snad můžu dát. A paní ministryně mi to řekla, že nejpozději opravdu do toho podzimu by to mělo být. Má ještě někdo tady v rámci Poslanecké sněmovny ve svém klubu lichváře? Já o tom nevím.
Děkuji. Už jsem vás chtěl vyzvat k tomu, abyste mluvil slušně v souladu s jednacím řádem, ale opravil jste se.
Děkuji za slovo. Já jenom si poprosím o krátké doplnění vzhledem k tomu, že ten návrh už měl být předložen na podzim, tak se chci zeptat, na podzim kterého roku má být předložen.
Je ještě nějaký zájem o vystoupení? Takže otevřeme další bod. Jedná se o Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Já bych vás poprosil o klid, prosím vás, protože paní poslankyni opravdu není slyšet. Prosím o klid. Ještě jednou prosím o klid, aby se paní poslankyně mohla opravdu v klidu vyjádřit. Jestli máte něco jiného k projednávání, tak to běžte projednávat mimo sál, nebo budu muset začít jmenovat jednotlivé poslance, kteří tady hlučí. Tak, to zabralo. Pane poslanče, máte slovo.
My ji teoreticky nemáme tak špatnou, ale praxe nám pokulhává. A zde bych chtěl velmi zdůraznit roli exekutivy, protože podle mého názoru digitalizaci příliš nebrání legislativa. Pak je samozřejmě lidé budou používat. Bohužel to se naší exekutivě většinou nedaří, takže tu máme spíš veřejné zakázky, které jsou všem pro smích. Přesně takhle by měl fungovat stát. Takže na to jsem chtěl ještě upozornit.
Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen do obecné rozpravy.
Myslím, že se podařilo v průběhu celého projednávání udržet, že nedopadnou na občana, který nebude chtít žádné nové povinnosti. To si myslím, že je jedna zásadní podmínka, kterou bychom měli držet. Potom k tomu, co tady říkal ctěný kolega Chvojka. Ale to není k tomuto zákonu. Potom bych měl jednu prosbu, až se bude hlasovat o přikázání výborům.
To jsou všichni řečníci, kteří byli přihlášeni do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, tak já obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak. Podle mě nepadly žádné návrhy na vrácení či zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tedy tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Má někdo ještě nějaký další návrh? Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Mám za to, že nezazněly v obecné rozpravě návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty, takže tím jsme se s tímto tiskem v prvním čtení vyrovnali. Já vám děkuji a končím jeho projednávání.
To znamená přesně to, o čem jsme se tady bavili. Což samozřejmě ve spoustě případů může hrát roli a občanovi usnadnit život, protože dneska je prostě u spousty věcí složité se prokázat, že já mám třeba potřebnou kvalifikaci, certifikaci nebo oprávnění. Já tedy musím pana Hamáčka pochválit, že opravdu v roce 2018 se stala ta schůzka mezi ministerstvy, kde ale bylo řečeno, že se nic neděje. To znamená Ministerstvo financí dlouhodobě ovládané hnutím ANO, kde dokonce v mezirezortu Ministerstvo financí napsalo, že by se od principu základních registrů mělo ustoupit. A to jsou reálné problémy. A tohle, to že na to není vláda vlastně připravena, je jenom průvodní jev těch dalších problémů.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus.
Děkuji panu poslanci Profantovi vaším prostřednictvím, že se toho vysvětlování ujal. Co to té babičce přinese? To není na vás útok, nezlobte se.
V tuto chvíli dalších faktických poznámek přihlášených nemám. Stejně tak nemám přihlášek do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí, tak budu nucen rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele, či zpravodaje. Není tomu tak. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde zazněl v obecné rozpravě od pana poslance Kupky. Já vás tedy odhlásím. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru - pokud zde nejsou nějaké námitky proti hlasování. Kdo je proti přikázání? Já vám děkuji. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání? Nikoho nevidím. Budeme pokračovat. Máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Můžeme dovolenou definovat různým způsobem. Můžeme ji definovat jako mateřskou, jako otcovskou.
Tak prosím, pokračujte.
Popřípadě podle typu nároku této dovolené za kalendářní rok, nebo jeho poměrnou část za odpracované dny, či v podobě dodatkové dovolené, dříve také též uváděno jako další dovolené.
Zakotvuje povinnost zálohy na náklady exekuce a předpokládá se tady i samozřejmě osvobození od placení zálohy v určitých případech. To je asi tak nástin toho, co Ministerstvo spravedlnosti v současné době připravuje.
Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. S faktickou poznámkou se nyní přihlásil pan poslanec Bláha.
To znamená, že já celou dobu prosazuji nulovou zátěž pro podnikatele, to znamená, že podnikatel nemůže dělat věci za exekutory a za soudce, to znamená, že částku, která se bude splácet, by měl stanovit soud. To bychom měli umožnit, protože dneska většina lidí v exekucích utíká do šedé ekonomiky, tím pádem ztrácíme peníze do státního rozpočtu. Takže to je další věc, kterou bych byl rád, kdybychom změnili. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Takže tu máme dvě faktické poznámky, které mají přednost, pan poslanec Veselý a pan poslanec Hrnčíř, v tomto pořadí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, exekuce jsou obrovská zátěž pro podnikatele. Pane kolego, pod to bych se podepsal. To je prostě nesmysl. Ta částka se musí odvíjet od výše příjmů.
Pan poslanec Hrnčíř s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je prostě fakt.
Děkuji. Pan poslanec Bláha, faktická poznámka.
Jednoduchá záležitost. Setkávám se s tím dnes a denně.
Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Grospič.
Myslím si, že nemá být projednán, že opravdu máme počkat na vládní novelu. Jenom k tomu, co tady zaznělo, k té zkušenosti ze Slovenska. Máme možná odlišné zdroje, ale ty zkušenosti nejsou - ty jsou líčeny pozitivně představiteli tamní exekutorské komory, tam jsou líčeny pozitivně, to je pravda. Ostatní zkušenosti od ostatních subjektů, které mám ze Slovenska, jsou spíše takové, že se tam všechno zastavilo a že přestalo docházet k rozhodování. Takže myslím, že bychom měli ty věci vyhodnocovat mnohem komplexněji a neposlouchat jenom to, co nám říká jedna profesní skupina. To vždycky pokládám za velmi nebezpečné.
A dále: minimální dobu placené dovolené za kalendářní rok nelze nahradit finanční náhradou s výjimkou případů ukončení pracovního poměru. Úprava délky a hrazení dovolené v členských zemích EU. Maďarsko navyšuje počet dnů dovolené v závislosti na počtu odpracovaných let. Pro pracovníky nad 25 let věku se základní doba dovolené 20 dnů navyšuje o jeden den, nad 28 let o dva dny, nad 31 let o tři dny, pro pracovníky do 45 let o další jeden den za každé dva roky a pro pracovníky nad 45 let o 10 pracovních dnů. Nárok na vyšší výměru dovolené mají někteří zaměstnanci danou zákonem. Nyní dovolte, abych vám přednesl několik stanovisek k této problematice od kompetentních orgánů a organizací. Prvním je stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyjadřuje k výše uvedenému materiálu nesouhlasné stanovisko, a to především z těchto důvodů: Jakékoliv nové právní úpravě a právní úpravě týkající se problematiky nárokové délky dovolené nevyjímaje by měla předcházet odborná diskuse a případný návrh zákona by pak měl být realizován na základě hlubší ekonomické analýzy. Zavedení tohoto institutu doporučujeme ponechat na kolektivním vyjednávání a smluvních vztazích. v současné době je někdy řešen zaměstnáváním právě zaměstnanců, na které je uvalena exekuce, kteří jsou v exekuci, nebo je na ně vyhlášen konkurz. Dalším stanoviskem je stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. V návaznosti na předložený návrh tento považujeme především za nesystémový, když v současné době proběhlo připomínkové řízení k vládnímu návrhu novely zákoníku práce. Proto nedoporučujeme, aby byly podporovány dílčí návrhy mimo uvedený vládní návrh. Poslanci mohou své návrhy uplatňovat při projednávání vládní novely. I za současné právní úpravy, čtyři týdny zákonné dovolené, se podnikatelé v zemědělství každoročně potýkají s problémem čerpání zákonné dovolené. Důvodem je nejenom charakter zemědělské výroby, její sezónnost, ale především nezájem a neochota samotných zaměstnanců zákonnou dovolenou vyčerpat. V resortu zemědělství je tato možnost dlouhodobě a každoročně využívána tím, že kolektivní smlouva vyššího stupně dává subjektům, pro které je závazná, možnost výběru - buď dovolená v rozsahu pěti týdnů, anebo v rozsahu čtyř týdnů spolu se stanoveným finančním bonusem. Přesto i při této úpravě přetrvává výše uvedený problém, to je nečerpání dovolené. Tato skutečnost pak vede řadu podnikatelských subjektů k obcházení zákona. Dle našeho názoru je právě problematika délky dovolené jednou z mnoha oblastí, kde by bylo žádoucí a prospěšné v daleko vyšší míře využít institut kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy jako takové, podnikové i vyššího stupně. Ve výše uvedeném smyslu tedy nelze souhlasit s tvrzením v důvodové zprávě, že navrhovaná úprava nepřináší žádné negativní dopady. Naopak, ve svých důsledcích jim situaci zhorší. Tento závěr platí v plném rozsahu pro odvětví zemědělství. Nicméně jsme přesvědčeni, že negativní dopady budou širší. A na závěr dovolte ještě třetí stanovisko, a to stanovisko Hospodářské komory. Tento důvod nelze rozumně akceptovat z několika důvodů.
A tady je návrh, který to těmto firmám nesmírně zkomplikuje a říká se, že to je ve prospěch zaměstnanců. Malé firmy jsou základem české ekonomiky. Jsou to ti, kteří nehledají daňové úlevy a investiční pobídky v okolních státech. Jsou to ti, kteří neodejdou do jiných států, kteří zabezpečují především ty základní služby, které potřebují naši občané. Jasně, ve velkých městech ten problém není, ale na venkově to je. Ten návrh si nezaslouží, abychom o něm dále debatovali. A všichni ti, kteří věříte, že to pak neschválíme v třetím čtení, tak vám říkám, nevěřte tomu. Dneska je pravý čas ten návrh zamítnout. Všichni sociální partneři. Protože já jsem mluvil se zástupci zaměstnavatelů a ti jsou ostře proti. Ti jsou ostře proti. Když byla Hospodářská komora pro EET, tak tady zejména vládní poslanci tím velmi často argumentovali. Máme stejný názor. Ale očekával bych třeba od vlády, třeba od paní ministryně financí, která velmi často tím... A když jsme dbali na jejich stanovisko a respektovali jejich stanovisko u EET, tak budeme dbát a respektovat jejich stanovisko u těchto sociálních návrhů zákona. Proč jim ztěžujete už tak těžkou pozici? Neztěžovat pozici zejména malých a drobných podnikatelů dalším zbytečným opatřením. Pokud i malý podnikatel, malá firma usoudí, že si může dovolit z organizačních, ekonomických, jiných důvodů dávat svým zaměstnancům pět týdnů, zákon to umožňuje. Tak jim to nechme jako volbu. Nedávejme jim to jako příkaz. V tom okamžiku to není benefit. No vzpomeňme si, kolegové, na debatu o služebním zákonu, jak je třeba zaměstnancům veřejné správy dát větší dovolenou než těm ostatním, protože to mají těžší. Nemají takové ty výhody. Tehdy to byl argument pro to, aby bylo pět týdnů dovolené. Řeknou: ti mají šest a ti mají pět. Dejme šest. Kde to skončí? Každý zaměstnavatel, podnikatel řekne, že pro něj je to nejlepší, když má dobré zaměstnance. To je naprosto špatná cesta. A pro vládní poslance mám připomenutí.
Nyní budou následovat faktické poznámky.
Jak s ním nakládal, jak ho v podstatě podvedl i v rámci zkušební doby a jak to celé mělo dohru potom u soudu. A on se velice, velice snažil uhladit tuto věc, aby z toho nebyl skandál a on nepřišel o licenci a povolení zaměstnávat zahraniční zaměstnavatele (?). Ty důvody nejsou o tom, že Češi pracují více než Francouzi a Němci, i když je to tvrdá realita a tvrdá pravda, že odvádí více a odvádí více z té hodnoty, kterou vytváří. Ty jsou o tom, že skutečně náš právní řád postupem doby, od roku 1990, zavedl velkou nerovnost mezi dovolenými na zotavenou. Copak člověk i v malé firmě, zaměstnanec v malé firmě nemá právo na dovolenou na zotavenou, kde ho nehájí třeba ani odbory, a když si dovolí o ni požádat, tak ten zaměstnavatel mu někdy řekne: Seber se a běž, já tě tady prostě nechci, najdu si někoho jiného. A i to jsou případy. Ale jsou zaměstnavatelé, bohužel i jiní. A to je ta tvrdá realita.
Ostatně v některých firmách už to dnes takhle funguje. Já si osobně myslím, že je třeba tento čas vytvořit, a proto prosím, aby se o tomto mém návrhu hlasovalo okamžitě.
Vzhledem k tomu, že už tam jeden bod zařazen je, ptám se paní kolegyně, aby byl následující. Ano, aby to bylo hlasovatelné. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.